Vůbec nechápu, proč to říkáte. To samozřejmě bude stát všechno peníze, a my to podporujeme. Přece není normální, že všechny okolní státy to dělají. Pohonné hmoty - Maďarsko zastropovalo na čerpacích stanicích. Nevím, kdo vás vlastně informuje - 14 miliard dáte Putinovi, který zabíjí lidi. To je neuvěřitelné. A teď nemluvím o zemědělcích, kteří přijdou o 142 milionů, to je jejich problém.
Děkuji zpravodaji výboru pro životní prostředí za přednesení návrhu. Zagongovala jsem. Je tady návrh na odhlášení, je tomu tak? Takže všechny vás odhlásím, poprosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Třikrát jsem zagongovala, počkáme, až se nám počet ustálí. Zeptám se ještě v tuto chvíli, zájem asi o závěrečné slovo ze strany paní ministryně není? Takže já si v tuto chvíli dovolím zahájit hlasování. Kdo je proti návrhu? A přesuneme se k dalšímu bodu, což je bod číslo V tuto chvíli požádám paní ministryni životního prostředí, aby nás uvedla úvodním slovem tohoto materiálu.
Tento návrh rozpočtu uvažuje o poskytování podpor formou dotací a nízkoúročených úvěrů. Tyto dotace budou poskytnuty prostřednictvím kapitoly MMR. Co se týká rozpočtového výhledu, tak tady jsou již částky výrazně nižší, a to z důvodu snižování disponibilních finančních prostředků fondu. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny dne 2. března 2022 na 4. schůzi návrh rozpočtu a střednědobého výhledu projednal a usnesením číslo 20 doporučil Poslanecké sněmovně jeho schválení. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, poslanci, dovoluji si požádat, aby Poslanecká sněmovna návrh rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu podpory investic schválila.
Paní poslankyně, máte slovo.
Co se týká mojí zpravodajské zprávy, myslím, že bych tady opakovala věci, které už tady byly jednou řečeny. Proto nevidím důvod k tomu, abych tady něco přednášela a opakovala.
Děkuji mnohokrát, paní poslankyně, za uvedení. Nyní si dovolím zahájit všeobecnou rozpravu, do které nyní nevidím nikoho, že by byl přihlášen. Zeptám se, jestli se někdo hlásí z místa? Nikoho nevidím, takže končím všeobecnou rozpravu. Nyní ale přistoupíme k rozpravě podrobné, a tady bych poprosila paní poslankyni Janu Bačíkovou, aby nás seznámila s návrhem usnesení.
Další pozměňovací návrhy: Lucie Šafránková tady už individuálně navrhuje zvýšit peníze konkrétně o 100 milionů na udržení dostupnosti sociálních služeb pro občany se zdravotním postižením. Prostě to je takový programový střet tohleto, ta vládní pětikoalice, která je totálně proti slušným lidem. To je šílené, co vy jste tady navrhli. To je potřeba opakovaně zdůraznit, co v tom rozpočtu děláte, to je úplně neuvěřitelné. A znovu zopakuji, že hnutí SPD podporuje slušné občany, a z toho nebudeme ustupovat. Takže děkuji za pozornost a my takovýhle rozpočet opravdu podporovat nebudeme.
Dále dnes z dopoledního jednání se omlouvá pan poslanec Rudolf Salvetr z pracovních důvodů a poslední omluvou je omluva pana poslance Miroslava Zborovského dnes od 9 do 12 hodin z rodinných důvodů. Poté se hlásí s přednostním právem a připraví se paní předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová.
Dnešní vláda vůbec nemluví o příjmech, Respektive mluví, mluví o tom, že se vzdá EET, ale vůbec nechápu, proč pan ministr financí říká, že EET nic nepřineslo, což je samozřejmě nepravda, EET přineslo desítky miliard a ročně přináší 13 miliard. Ale je to jednoznačné, je to jednoznačné. Ano, těm nepoctivým to pomůže, takže vracíme se do časů, kdy zase se budou všichni ptát: Chceš to na fakturu, nebo bez faktury? Mě to mrzí, EET byl elektronický projekt, nejdůležitější elektronický projekt. Takže já jen zopakuji, že my určitě jako opozice podporujeme vládu v krocích z hlediska podpory Ukrajiny. Je to něco podobného, jako my jsme bojovali proti covidu. Já jsem se vždycky ptal paní ministryně, kolik má v tom peněz, jaká je tam díra.
Ale to je jedno, to jsme si tady říkali. To znamená, že kdyby z té vládní rozpočtové rezervy šlo všechno k vám, tak tam nezbude nic, a bude potřeba na Ukrajinu. To není mnoho.
Děkuji. Tento projev vyvolal dvě faktické poznámky.
Na slovech ministra financí není potřeba změnit vůbec nic. Říkáte, že 4 miliardy nejsou jen tak.
Děkuji za dodržení času. A nyní poprosím pana poslance Víta Kaňkovského, poté ale konstatuji, že s přednostním právem je přihlášen pan místopředseda Havlíček. Prosím, pane poslanče.
A vy jste tady dneska prezentovali celou řadu pozměňovacích návrhů, které v té výdajové složce byly správné. Všichni bychom chtěli podpořit sociální služby, protože to potřebují, a teď se tady bavíme o Státním fondu dopravní infrastruktury. Respektive my jsme si mysleli, že by to mohlo vyjít, a vám to velmi vadilo.
Děkuji panu poslanci.
Já bych byl rád, aby to tady takhle zaznělo, že v tomto roce ani v příštím roce nebude SFDI na tom bito.
Děkuji a nyní dvě faktické poznámky, a sice pan předseda Marek Benda, poté pan ministr dopravy. Prosím, vaše dvě minuty.
Vláda je kolektivní orgán, prosím. Vláda je zodpovědná za tuto zemi. Tak to prostě není.
Prosím, vaše dvě minuty.
Marek Benda řekl přesně, co je klíčové z hlediska sestavení rozpočtu. Špatně fungující rozpočet znamená ve výsledku největší potíž pro všechny resorty. To přece k ničemu nevede. To je zásadní zpráva pro občany České republiky, pro všechny, kteří se podílejí na výstavbě dopravních staveb, to musí znovu zaznít. Ta poznámka je nepatřičná, protože by ve výsledku v tomhle postoji vedla v dané ekonomické situaci k ohrožení daleko většího množství záměrů a investic, než je ten krok, který jsme učinili rozumně, odpovědně a hospodárně my.
Děkuji za dodržení času a nyní s přednostním právem paní předsedkyně Alena Schillerová. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vy máte takový styl, že když vám dojdou argumenty, tak zaútočíte.
Já si v tuto chvíli dovolím zahájit hlasování. Kdo je pro návrh? Poprosím, aby materiál, návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu, uvedl ministr zemědělství pan Zdeněk Nekula.
Dobré odpoledne. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Návrh rozpočtu SZIF na rok 2022 vychází z přidělených dotací z kapitoly Ministerstva zemědělství pro Státní zemědělský intervenční fond oznámených správcem kapitoly. Předpokládané intervenční nákupy v roce 2022 ve výši necelých 227 milionů korun budou financovány zápůjčkou Ministerstva financí. Na marketingovou podporu značek kvality připadá částka 200 milionů korun. Předložený návrh rozpočtu byl sestaven v souladu s příslušnými nařízeními Evropské komise vydanými pro společnou zemědělskou politiku a současně respektuje podmínky stanovené pro její realizaci v České republice, vydané příslušnými nařízeními vlády České republiky.
Děkuji, pane ministře, za uvedení návrhu rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu.
Děkuji, vážená paní předsedající.
Také děkuji. Nyní zahajuji všeobecnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Karel Tureček. Poprosím, aby přišel k řečnickému pultu.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Kolegyně a kolegové, já jsem samozřejmě o rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu mluvil i při projednávání státního rozpočtu, a to v souvislosti s problematikou Programu rozvoje venkova.
Konstatuji, že pokud chcete načíst usnesení, tak ideálně v podrobné rozpravě. Takže pan zpravodaj chce uzavřít svoji zpravodajskou řeč, je tomu tak? Výborně, já vám moc děkuji. Tu zahajuji a je do ní přihlášen pan poslanec Martin Kolovratník.
Děkuji za slovo. Dobré odpoledne. V těch vystoupeních vnímám dobré věci, pozitivní. Určitě my jako opozice tady to doprovodné usnesení podpoříme. Ale já na to odpovídám, za jakou cenu? Je to za příliš velkou cenu. Ale já avizuji, a musí to tady zaznít, že ty problémy potenciální v SFDI, v dopravě, jsou hlubší, jsou mnohem větší. Podobný ještě nedořešený případ, vztah - a nebudu to tady teď zdržovat a rozepisovat - mezi Českými drahami a Správou železnic je před námi i v letošním roce. Byla to paní předsedkyně o rozpočtu jako celku. Bohužel tohle, co teď říkám, jsem si připravil nějaké dva dny zpátky, včera dopoledne, ale co se stalo včera. Je nám něco navrženo, ale víme, že to nebude fungovat. Už neodpovídá realitě. Samozřejmě, velké investice v tuto chvíli jsou v běhu, jsou vysoutěžené, některé běží. Pan ministr Kupka řekl, že děkuje hospodářskému výboru za to usnesení. Ale opravdu, dámy a pánové, musí to být rychle, musí to být co nejdřív, protože SFDI zkrátka s tímto návrhem, který je zde předložen, vstupuje do nového roku s částkou, to zaokrouhlím, o téměř 12 miliard menší, než bylo v původním plánu, a to je děsivé. To je ohromná částka a ten ředitel té oblasti neví prostě jak dál, jak postupovat dál. Ano, my to vyřešíme, my se na to podíváme v červnu, v červenci, v létě, budeme schopni pomoci. Ale prosím, pochopte mojí pozici poslance za opozici, na tohle prostě musím upozornit a musím varovat. Má to ještě jeden nepříjemný dopad. Je nám všem jasné, že tady ten projekt je teď u ledu, že se prostě zastaví a nebude na něj.
Samozřejmě v souvislosti s drahými energiemi hnutí SPD také jasně odmítá, už opakovaně vás k tomu vyzýváme, vládu, nejenom abyste odmítli ten Green Deal Evropské unie. My si musíme prostě zajistit sami energetickou bezpečnost a soběstačnost. Ale také je potřeba jasně odmítnout, a jasně odmítáme v SPD, systém obchodování s emisními povolenkami prosazený v Evropské unii, který tlačí ceny energií nahoru. Česká republika musí odstoupit od obchodování s energiemi na energetické burze v Lipsku. A SPD je tady pro slušné lidi, pro ty slušné lidi, pro důchodce, pro pracující občany. Tady žádné plošné řešení, žádný plošný návrh zlepšení životní úrovně českých občanů jste nepředložili. Před volbami tvrdili opakovaně strany této vládní koalice - ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN - že jsou na vládnutí připraveny. Potvrzuje se, že to byly pouze lživé sliby voličům. Vyzýváme, jménem hnutí SPD vyzývám současnou vládu, aby začala tyto věci, které pálí naše občany, konečně řešit. A proto znovu opakuji, měli byste podat demisi, už je toho dost. Lidé se dostávají do obrovských sociálních problémů, lidé už nemají peníze. Mně píše obrovské množství zoufalých voličů a já myslím, že už to opravdu stačí. Ale my se umlčet nenecháme v SPD a naši voliči taky ne. Já za SPD budu do posledního dechu bojovat za našich půl milionu voličů, více než půl milionu voličů, kteří nás volili. Dodnes neřekl, už je půl roku po volbách, kdo jsou koncoví majitelé firem, kteří sponzorovali volební kampaň pirátů a STAN. To je ministr vnitra? Dodnes to neřekl, pořád na to čekáme. A teď se vyjádřím krátce k našim pozměňovacím návrhům. Vy je zvyšujete, my je snižujeme, a řeknu proč. Protože například naše poslankyně Karla Maříková z SPD navrhuje snížit peníze do Evropské unie a místo toho abychom podpořili české zdravotnictví, kde vyberete 14 miliard a zhoršujete zdravotní péči v České republice. Vy snižujete a my to zase dorovnáváme. SPD stojí pevně za hasiči, za policisty, podporujeme i vojáky, podporujeme i další potřebné profese.
Za čtvrté budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Hnutí SPD podporuje slušné občany a z toho nebudeme ustupovat. Je nutné, abych tady zdůraznil, že vláda Petra Fialy v rozpočtu na letošní rok snižuje podporu zdravotně postiženým občanům, snižuje podporu rodičům samoživitelům, snižuje podporu důchodcům a snižuje podporu studentům. Navíc vláda přináší snížení úrovně zdravotní péče, nízké ohodnocení potřebných profesí, jako jsou například hasiči, policisté, vojáci, nepedagogičtí pracovníci a tak dále. Tento vládou Petra Fialy navržený státní rozpočet je zároveň proinflační a protirůstový, protože omezuje investice. Já bych vás poprosil jenom o klid. Poslanci SPD proto připravili desítky pozměňovacích návrhů, konkrétně 21, v přesunech jednotlivých kapitol o celkovém objemu téměř 60 miliard korun. Rozhodně nechceme ubírat peníze našim slušným a pracujícím občanům, kteří jsou pro nás na prvním místě. V souvislosti se státním rozpočtem musím dále říct, že ani v tento moment neznáme, jak se vláda Petra Fialy rozhodne v příštích dnech o tom, za kolik miliard chce vyvézt zbraně na Ukrajinu, kolik budou stát případně přesuny vojáků, o kterých vláda rozhodne, kolik Ukrajinců k nám přijde a bude čerpat nejen státní podporu, ale také zdravotní pojištění. To vše bude rozhodovat s plnou odpovědností vláda Petra Fialy nehledě na dnes odsouhlasený rozpočet. Hnutí SPD podporuje materiální a humanitární pomoc ukrajinským uprchlíkům na nezbytnou dobu. Na nezbytnou dobu. Zároveň ale nemůžeme zavírat oči nad tím, že zaznamenáváme velké množství zpráv od našich občanů, kteří mají v souvislosti s touto velmi početnou uprchlickou vlnou obavy o udržitelnost našeho zdravotního systému, situaci na pracovním trhu, bezpečnost, a naše občany trápí také zdražování energií, pohonných hmot, potravin a bydlení. Vláda by měla osekat na maximum zbytné výdaje, to ale neudělala. To jsou peníze, které bychom jistě uměli využít jinak než je dát za vakcíny, které se vyhodí do kanálu. Stát vakcíny ničí, protože o ně téměř nikdo nestojí, a mají samozřejmě dobu expirace. Alarmující je také situace kolem Novavaxu. Vláda objednala 772 000 nových vakcín tohoto typu. Ve dvoudávkovém schématu je to vakcína pro 386 000 lidí. O vakcínu, která měla přesvědčit prý i odmítače, ale téměř nikdo nemá zájem. Na očkovací dávku od firmy Novavax se ke konci února zaregistrovalo pouze 8 000 lidí. Dalším příkladem, na který upozornil například ekonom Vladimír Pikora, jsou dotace, což v praxi znamená obvykle, že se vezmou peníze daňových poplatníků a těch, kdo jsou úspěšní a efektivní, a dají se těm neefektivním. Jako milovníkovi fotbalu a hokeje se mi to říká s těžkým srdcem, ale ukázkovým příkladem vyhozených peněz je způsob využití dotace pro fotbalovou asociaci České republiky, kde vedení asociace létalo soukromými lety. Půlmiliardová dotace by se měla přece využívat na podporu sportu, což je jednoznačně záslužná věc.
Dále se omlouvá pan ministr vnitra Vít Rakušan od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Tím by měl být bod Poprosila bych pana předsedu poslaneckého klubu o součinnost. Chviličku posečkáme.
Děkuju za pozornost.
Nikoho nevidím, končím všeobecnou rozpravu. Pan ministr vidím, že má zájem ve všeobecné rozpravě.
Respektuji usnesení zemědělského výboru a budu se jím řídit.
Pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo, takže přistoupíme k rozpravě podrobné, kde bych poprosila pana zpravodaje zemědělského výboru, pana poslance Tomáše Dubského, aby nás seznámil s návrhem usnesení. Děkuji. Zagongovala jsem. A v tuto chvíli si dovolím zahájit hlasování. Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. A je před námi poslední bod, a to je bod Pane ministře, máte slovo. Než ho dostanete, chtěla bych všechny požádat o klid v sále, pokud si potřebujete něco vyřídit, abyste šli do předsálí jednacího sálu. Děkuju vám.
Děkuju za slovo. Návrh rozpočtu je nyní předkládán Sněmovně ke schválení. Materiál také 23. února projednal na svém zasedání výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a taktéž návrh doporučuje schválit v předloženém znění. Ty jsou určovány jak na poskytování podpor kinematografie, tak na podporu filmových pobídek. Menší část je určena na úhradu provozních výdajů, včetně nákladů na zaměstnance a výdajů na zajištění dalších činností fondu. Tolik ve stručnosti k předloženému materiálu a děkuji prozatím za pozornost.
Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane poslanče. Poprosím ji, aby přišla k řečnickému pultu. Paní poslankyně, máte slovo.
Možná vás překvapím, ale i my podporujeme tento návrh rozpočtu, a hned vám řeknu proč: protože nějakým zázrakem návrh rozpočtu kinematografického fondu unikl škrtání pana ministra a zůstal v původní navržené částce, kterou připravila bývalá paní ministryně Schillerová. V té velké částce rozpočtu státu je to malá částka, ale mohla velmi pomoct fungování fondu, protože má před sebou velké úkoly, a také, a to pan ministr ví, ho čekají velké záležitosti spojené s čerpáním Národního plánu obnovy a v tuhle chvíli nemá dostatek lidí na to, aby se tomu mohl plnohodnotně věnovat. Využiji této příležitosti a zeptala bych se, prostřednictvím paní předsedající, pana ministra, jak se vypořádá s nadpožadavky Státního fondu kinematografie, které jsou spjaty jak s žádostí o navýšení filmových pobídek, tak právě s čerpáním Národního plánu obnovy v budoucích letech. A na závěr bych chtěla poděkovat za pozornost a ještě jednou říct, že hnutí ANO tento návrh podpoří.
Děkuji mnohokrát. Další, kdo se hlásí do obecné rozpravy, je pan poslanec Zdeněk Kettner. Pane poslanče, máte slovo.
Budu mluvit opačně než moje předřečnice. Děkuji.
Nikoho z místa nevidím, končím všeobecnou rozpravu. Pan ministr má zájem o závěrečné slovo.
Odpovím rychle na obě položené otázky.